A jediné řešení je porazit ty pašeráky, kteří kasírují 6 miliard eur ročně za pašování všeho - ropy, nafty, cigaret a lidí. Je to organizovaný zločin. Pan premiér dneska mluvil na výboru, Afrika a tak dále. No tak jednejte. My tady máme Ukrajince. Já myslím, že Ukrajinci jsou pro nás z hlediska práce důležití. Ale to je taky samozřejmě problém, aby někdo zkontroloval, jestli všichni Ukrajinci, kteří jsou u nás, chtějí pracovat. Aby pracovali. Takže ještě jednou: jediné řešení migrace je, že ty lodě nevyplujou. Zaplatili pašerákům. Je to nepřijatelné. A je to obrovské nebezpečí pro Evropu. Obrovské. Já vám držím palce, aby se něco nestalo u nás. Protože když to Německo bude plné, tak samozřejmě půjdou a přijdou i k nám. A já tady nechci gangy. Nechci! Ta kriminalita je velký problém. Za vás mimochodem ta kriminalita stoupá, za nás klesala. Takže všechno špatně. V Evropě jste nevyřídili pro Českou republiku vůbec nic. Vy vůbec nechápete, co je to svrchovaný stát. Vy nechápete, co jsou to české zájmy. Vy nechápete to, že v Evropě všichni bojujou za své zájmy. Že nám nikdo nic zdarma nedá. Protože to domluvil blbě.
Toto vystoupení s přednostním právem vyvolalo další přihlášky s přednostním právem. To by byly v mezičase došlé omluvy.
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?
Vážená paní předsedající. Já mám úplně k tomu hlasování o návrhu paní Babišové, že bychom ho asi měli zopakovat. Já jsem hlasovala správně, ale paní zpravodajka tady vyjadřovala nějaký názor. Já jsem se ptala kolegů, ale na výboru se to neprobíralo, protože ten návrh padl až na plénu. Takže tady se zpravodajka má vyjadřovat pouze za výbor a vyjadřovala svůj osobní názor. Tak bych doporučila hlasování o lhůtě zopakovat, protože předpokládám, že sama máte ráda, když je všechno v pořádku podle jednacího řádu.
Paní zpravodajka na můj dotaz - za což se tedy samozřejmě paní zpravodajce omlouvám, že jsem ji k tomu navedla - vyjádřila svůj názor, což neměla, protože tento návrh nebyl projednán ve výboru. Čili v tomto případě...
Já se moc omlouvám paní kolegyni Ožanové, myslím, že ta námitka měla zaznít v tu chvíli a nemůžeme se vracet k hlasování 3, 4, 5 zpátky jenom kvůli tomu, že tam zazněla nějaká informace, která byla nepřesná.
Zvažte, jestli je toto opravdu nutné. Paní předsedkyně Schillerová.
Děkuji za slovo. Takže já myslím, pokud se cítí moje kolegyně, a těch kolegů je víc, tím ovlivněná, tak to jedno hlasování asi nás nezabije. Stejně jsme prostě natáhli. Souhlasili jsme s tím všichni. Všichni to kdysi udělali, tak jsem byla poučena.
Jo, takhle, nebylo to přijato, tak to nejde, tak to nejde revokace, omlouvám se. Já jsem chtěl najít...
Já bych to tedy s dovolením rozhodla následujícím způsobem. Prohlásila bych toto hlasování za zmatečné. Nevím bohužel to číslo, jestli někdo mi může poradit, které číslo... Ano, já vím, jaké to bylo hlasování, bylo to hlasování v pořadí jako první o legislativně technických úpravách, ale neznám číslo hlasování, takže jestli chvilku mi dáte strpení...
Jsem také přesvědčen, že tak zásadní věc musí být projednána až na základě výsledků celostátního referenda. Uzavření této dohody není ani obsahem programového prohlášení vlády. Je potřeba také zmínit skutečnost, že existuje celá řada petic občanů České republiky proti zřízení vojenské základny USA na území České republiky. Například naše petice obsahuje následující text: "My níže podepsaní občané vyjadřujeme odmítavé stanovisko k záměru zřídit na území České republiky vojenskou základnu Spojených států. Vláda ji prostě občanům nevysvětluje a diskusi nepřipustila v průběhu schvalování. To je také naprosto nepřijatelné. Dohoda je uzavírána na deset let. Dá se sice vypovědět, ale až po těch deseti letech a navíc výpovědní doba je celý jeden rok. Jedná se tedy o nepředstavitelný závazek i pro další vlády bez možnosti s tím pak něco udělat. Konzultace jsou v ní obsaženy jen u konkrétních problémů. Co se týče právního hlediska, nyní je dohoda ve fázi, že je podepsaná oběma smluvními stranami a na její vstup v platnost se čeká. Je zarážející, že ministryně obrany odjela dohodu podepsat, aniž by byla ta dohoda dostatečně vnitrostátně prodiskutovaná. Premiér Petr Fiala veřejně uváděl, že dohoda půjde k podpisu prezidentu republiky. Tato dohoda je pro Českou republiku nevýhodná, velice obtížně vypověditelná až po deseti letech a soudně nepřezkoumatelná. Navíc nestandardně omezuje jurisdikci České republiky vůči některým osobám na území České republiky. Podobně ohledně zbraní a munice. Tuto dohodu nepotřebujeme, přinesla by víc negativ než užitku. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v případě schválení této dohody se stáváme vazaly a zároveň dochází k omezení naší suverenity. Smlouva se mnoha jednoznačným slovům, jako třeba základna, vyhýbá a nahrazuje je slovy nejednoznačnými, jako třeba objekt. Pokud tedy americký voják spáchá trestný čin a způsobí škodu, bude se to s maximální pravděpodobností řešit ve Spojených státech podle jejich práva, i řešení majetkových škod. Objekty mohou upravovat, navážet tam cokoliv, ale my nemáme možnost je kontrolovat. Tak tomu ale není. Zvažte prosím, vážené poslankyně, vážení poslanci, všechny výhrady k této dohodě, které jsem ve svém vystoupení uvedl, a při hlasování prosím postupujte podle svého nejlepšího svědomí. Děkuji vám za pozornost.
Nyní dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Zuna, poté pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.
To je něco naprosto nepřípustného a něco, co se naprosto nedá srovnávat. Jak můžete srovnávat přítomnost okupačních vojsk, která měla na svědomí 137 mrtvých občanů a více než 500 zraněných občanů Československa? A i z tohoto důvodu je to něco naprosto nesrovnatelného. Rusko jako teroristický režim, země, která každých 6 až 15 let napadne nějakou zemi nebo v ní rozpoutá válku.
Prosím, vaše dvě minuty.
To si myslím - oni chtějí pomoci nám v rámci NATO. Není to tak, že my bychom vysílali svoje vojáky někam na jejich území nebo směrem opačným. Ale znovu opakuji, my jsme členským státem NATO, my jsme armádou NATO a i naše objekty jsou objekty NATO. Čili jsou i otevřené, a zde je to zase upraveno, spojeneckým vojákům, když to budeme potřebovat. To si myslím, že vůbec není nutné komentovat.
Děkuji. Nyní pan poslanec Kolář s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Vích.
Mockrát děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vaším prostřednictvím bych možná požádal kolegy z SPD, jestli by ukončili tu petici, o které tady bylo mluveno. Ta smlouva není o výstavbě amerických základen v České republice.
Věřím, že ho zařadí dnes, a pojďme se bavit, my se toho nebojíme!
Já jenom zkonstatuji, je právo navrhovatelů navrhnout, na kdy zařadit. Pan předseda Babiš předtím také nemá navrženo. Prosím, nemáte přednostní právo, nemohu vás připustit. Nemáte přednostní právo prosím. Prosím.
Já vznáším námitku, protože samozřejmě přednostní právo musí být umožněno vždy. A vy jste se nepřihlásil před 9.30, takže o tom bychom hlasovat neměli. Prostě to usnesení platí pro všechny, i pro přednostní práva, ale samozřejmě přednostní právo může vystoupit.
Děkuji. To je samozřejmě procedurální návrh, který je třeba hlasovat bezprostředně. Takže to já zagonguji, přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se sem přiblížili. Jenom konstatuji, že se v mezičase přihlásil... V mezičase tedy specifikuji, že dal námitku proti řízení schůze pan poslanec Vondráček, což samozřejmě je něco, co se hlasuje bezprostředně. A nyní se přibližují poslankyně a poslanci do sálu a my rozhodneme hlasováním. Kolegyně, kolegové došli do sálu. Byla předložena námitka. Prosím, přihlaste se opět svými identifikačními kartami, všichni jste byli odhlášeni. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tuto námitku? Námitka byl zamítnuta. A já připomenu, že jako první přednesl návrh na změnu pořadu schůze pan předseda Andrej Babiš s názvem Změna pozice České republiky k migračnímu paktu. Ještě načtu omluvu, protože to by mělo být zaznamenáno. A nyní můžeme přistoupit k tomu hlasování o návrhu na zařazení nového bodu. Problém s hlasováním? S číslem, prosím. A já nyní dávám hlasovat o návrhu nového bodu, který přednesl pan předseda Andrej Babiš. A nyní se chce přihlásit pan ministr Kupka, což s přednostním právem může. Prosím.
Akceptuji faktickou procedurální námitku pana poslance Vondráčka a ten bod, který jsem pojmenoval Šíření strachu, nenávisti a prokazatelných nesmyslů z úst Andreje Babiše načtu v patřičném procedurálním řádu tak, aby to odpovídalo řádu Sněmovny.
Čili stahujete, pane ministře? Navrhovatel stahuje, tímto to máme tedy vypořádáno, všechny návrhy na změnu schůze a můžeme přistoupit k prvnímu bodu dnešní schůze, což je bod číslo Poprosím, u stolku zpravodajů už zaujal místo za navrhovatele pan ministr dopravy Martin Kupka, a taktéž ještě poprosím pana zpravodaje garančního výboru, což je pan poslanec Ondřej Lochman. A já se nyní táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Předpokládám, že tomu tak je. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o významnou změnu v pravidlech silničního provozu, která míří k zajištění větší bezpečnosti na české silniční a dálniční síti. Míří k tomu, aby se opravdu podařilo zajistit podobu legislativy, která je jednodušší, která je přehledná, která zároveň kromě prvků represivních přináší i prvky preventivní. Která sází na to, že pokud se podaří normu dobře postavit, tak aby byla logická, aby byla srozumitelná, aby trestala vyššími tresty skutečně ty nejzávažnější přestupky, které mohou vyústit ve vážná zranění s trvalými následky, nebo dokonce ve smrt, že to jsou přesně kroky, které pak mohou vést i ke změně chování řidičů. To, co ten návrh přináší, je zjednodušení bodového systému, kdy nově budou přestupky zařazeny pouze do tří kategorií oproti nynějším pěti. To znamená přestupky nejzávažnější - šestibodové, středně závažné - čtyřbodové, a potom dvoubodové přestupky. Bude tak jasné, že platí princip dvakrát a dost u těch přestupků nejzávažnějších. Dochází ke zvýšení sankcí, a to už v blokovém řízení na místě, tak také ve správním řízení. Je to odpověď na posun sankcí ve všech okolních státech a zároveň je to snaha, jak jsem zmiňoval, ukázat na to, že nejnebezpečnější přestupky musí v tomto směru opravdu stát trestat vážnějším způsobem. A naopak přinášíme u těch nejméně závažných, které nepředstavují žádné riziko, naopak snížení trestů.
Eviduji vaši žádost nebo váš návrh. Je zde ještě nějaký další návrh? Chci se zeptat pouze ohledně dalšího postupu - mohu dát hlasovat o všech třech výborech en bloc, anebo chcete hlasovat o jednotlivých výborech postupně? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se zahraničním výborem? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento tisk byl projednán v ústavně-právním výboru? Kdo je proti? Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro obranu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na 20 dnů? Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu na projednání ve výborech na 20 dnů. Tím jsme projednali všechny návrhy, které zazněly, a já končím projednávání tohoto bodu.
Tyto řeší problematiku plurality odborových organizací u zaměstnavatele a potřebu zavést mechanismus k odblokování patové situace při kolektivním vyjednávání. Stanovisko výboru bylo nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím, paní zpravodajko, pokračujte. Prosím o ztišení.
Nyní hlasujeme pozměňovací návrh pod písmenem E pana poslance Berkiho, který je přednesen ve smyslu, že zachovává princip práce na zavolanou, tedy že se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout, že se pracovní doba vůbec nemusí rozvrhovat.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pana poslance Brázdila pod písmenem J, který doplňuje pozměňovací návrh hospodářského výboru o to, že nejdelší možná směna bude 24 hodin za splnění podmínek stanovení přestávek v práci. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Zde je stanovisko výboru doporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Zde je stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Děkuji. Prosím, pokračujte.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Návrh byl přijat. Děkuji. Návrh byl přijat.
Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod písmenem H pana poslance Králíčka, který navrhuje vyloučení mzdového a platového výměru z okruhu kvalifikovaných forem doručování.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

No, pan ministr vnitra mi neodpověděl. Jaké budou finanční dopady? Budou to teda dělat dva rezorty? Bude to dělat Ministerstvo spravedlnosti a zároveň Ministerstvo vnitra? Já si myslím, že ta vaše odpověď je velmi důležitá, protože včera, a navážu na projev pana prezidenta, který říkal, že opozice by měla chodit s alternativním řešením. Ale pane Michálku, mě třeba trápí, že nejsou léky pro děti, a konečně pan ministr zdravotnictví už má zákon o léčivech, já bych ho strašně ráda řešila.
Já bych chtěla zareagovat na pana ministra Šalomouna. Víte, to, co jste tady řekl, že to jsou procedurální věci, máte pravdu. Máte pravdu. A místo toho ohýbá jednací řád, nerespektuje ve své podstatě legislativní pravidla vlády.